Že by i za úplatky? Asi jste zvyklí handlovat svobodu a demokracii za peníze. Ale to se nikdy handlovat nedá a nesmí. Svoboda a demokracie je nedotknutelná hodnota a občané na to mají právo. A až mě zaráží, že vůbec by tady někdo z vládní koalice mohl už mluvit o nějaké demokracii. My máme logické uvažování a nemíchejte tady jabka s hruškama. Ale čím víc budete chodit na mikrofon, tím víc my budeme reagovat. A já se žádné přímé názorové politické konfrontaci nebráním. Samozřejmě bráním se té konfrontaci, kterou někteří vládní politici nastavují. Takže nerad bych se spojoval s nějakými extremisty a s nějakými extremistickými stranami, které mají takovéto kandidáty. A zajímavé je, že jsem neslyšel žádné odsouzení tohoto člověka, verbální odsouzení tohoto člověka z úst zástupců vládní koalice. To je to, co jsem chtěl říct. A opravdu nikdy bych se nechtěl dostat po ruku lékaře, který vyhrožuje lidem, že jim dá do pití kyanid. Takže my samozřejmě podáváme i podnět na Českou lékařskou komoru na tohoto lékaře, je tam i trestní oznámení už, ministr vnitra Rakušan o tom ví také, protože vládní koalice se k tomu neumí postavit. Takže mě by to nikdy nenapadlo, fotit se před bydlištěm nějakého politika, i kdybyste byli z jakékoliv strany, a dávat to na sociální sítě, abych poštvával lidi proti vám. A už vůbec by mě nikdy nenapadlo na váš soukromý majetek věšet nějaké své soukromé předměty, konkrétně tento poslanec TOP 09 tam věšel visačku SPOLU. Já vůbec nechápu, proč někdo na můj soukromý majetek věší nějaké své soukromé věci, které tam vůbec mít nechci. Asi abyste je označili, kdo je s vámi a kdo je proti vám? To už tady bylo v historii, označovat politické nepřátele a veřejně je pranýřovat a poštvávat proti nim lidi. Já už vám to říkám teď, vážení občané, vláda nevyřeší zdražování energií a potravin v České republice. Uvidíte všichni, protože oni to nechtějí vyřešit. A neumí to vyřešit. Nepokryté náklady a COVID 2021, na což tisíce podnikatelů spoléhaly, přestože různá omezení podnikání minimálně v některých oborech dále pokračují, abychom se před několika dny nakonec z úst ministra průmyslu Síkely dozvěděli, že tyto programy už vůbec pokračovat nebudou, což je facka do tváře našim podnikatelům a porušení daného slibu a zásady legitimního očekávání, které tito podnikatelé měli. A to už vůbec nehovořím o nulové aktivitě Ministerstva průmyslu i vlády ohledně pomoci českým živnostníkům a firmám zasaženým astronomickým růstem cen elektřiny a plynu. Ale o tom jsem tady už hovořil, že vláda je absolutně nečinná a nechce řešit zdražování. Vyřešit! Vy to musíte vyřešit, nejenom dílčím způsobem... no ani dílčím způsobem. Ani to nejste schopni. Tam už se to úplně celé pomotalo, že dokonce i Senát, kde máte většinu vládních senátorů, tak už zamítá vaše návrhy. Připravované programy pomoci podnikatelům, které v minulých dnech představilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ministra Síkely a které včera schválila vláda, jsou velmi slabé a nedostatečné. Drtivá většina živnostníků a firem, které byly postiženy omezením provozu obchodu a služeb, nedokáže splnit přísně nastavená kritéria vzniku nároku na státní finanční pomoc, jak přesvědčivě dokládají ve svých stanoviscích různé podnikatelské svazy a asociace, například Sdružení podnikatelů v gastronomii nebo Sdružení jihomoravských živnostníků a podnikatelů. Za velmi alarmující považujeme i absolutně nedostatečnou komunikaci vlády a Ministerstva průmyslu a obchodu směrem k zoufalým živnostníkům a podnikatelům, kteří se v minulých dnech a týdnech tázali na podobu, termíny a podmínky nových kompenzačních programů. Absolutně nulová tolerance. To je přece strašný! To je strašná arogance. Přece i kdybyste jim tam odpověděli třeba "nevíme, nebo odpovíme za chvíli, nebo odpovíme, až budeme vědět", tak je to aspoň nějaká odpověď. To přece... Takhle to fakt nedělejme, jestli vás můžu poprosit, pane ministře Síkelo. Víme tedy zatím jen to, že ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela na tiskové konferenci 9. února sdělil, že ve zkráceném termínu budou renotifikovány některé staré programy ministerstva na pomoc živnostníkům, což už ovšem dnes prakticky zase neplatí.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, to, co chci říct, se týká především předsedů klubů a fungování klubů a přednostních práv. Já předpokládám, že v tomto případě se o to nejednalo. Já to říkám skutečně s tím, že se jedná o systémovou věc. Děkuji vám.
Také děkuji. Pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo. Proč ne, každý jsme nějaký. To, co jsme viděli, bylo jasné porušení pravidel a faul.
Já bych poprosila všechny poslance, aby se zklidnili, aby byl klid v sále, a v tuto chvíli s přednostním právem hovoří pan ministr financí Zbyněk Stanjura.
Samozřejmě že to byl úmysl. Takhle to fungovat nemá. Takže vy jste měli dva předsedy klubu v jednom okamžiku schůze! Není to fér, je to prostě faul! To, že vystoupí jeden a klub se rozhodne kdo, třeba podle problematiky, to je naprosto legitimní a v pořádku.
Děkuji. Ještě chce zareagovat paní předsedkyně klubu hnutí ANO, paní Alena Schillerová.
Já jsem tady nebyla. Já jsem byla omluvena, takže jsem tu debatu nezaznamenala. Vnímám to až teď. Já jsem - byly dva body, pane ministře. V programu byly dva body. Já jsem vystupovala k jednomu, odešla jsem, omluvila jsem se písemně paní předsedkyni. Já už jsem poté nevystoupila. Orloj my neděláme. My orloj neděláme. Ale zastupoval mě v daný okamžik pan Havlíček na základě písemné omluvy a já už jsem poté nevystoupila.
Myslím si, že to řekl dost jasně, přesto tu jsou ještě dvě přednostní práva. Pan ministr financí Zbyněk Stanjura a ještě se hlásil Tomio Okamura.
Kdybychom měli schválený program a v každém bodu by s přednostním právem za předsedu klubu vystoupil někdo jiný, nevystupuji. Říkal jsem to dopředu. Je to ale v jedné věci. V tom je problém. Vždyť jsem to jasně říkal, že jste mluvili s jedním přednostním právem v jedné věci dva. To prostě není, to není fér. Když se na tom dohodneme, pokud to třeba i podepíšeme, tak to bude jenom dobře. Takže problém je v tom, že jste dva mluvili v jedné věci. To je problém.
Tak já děkuji. Sejdeme se zítra, v pátek 18. února, v 9 hodin, kdy začíná 11. schůze Poslanecké sněmovny.
Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl přinést takový nový směr do té současné diskuse, která je poměrně vyhrocená mezi dvěma polarizujícími se postoji. Předně začnu tím, že bych chtěl odmítnout, že vláda dostatečně nečiní kroky pro občany v té nízkopříjmové oblasti. Určitě se shodneme, že ten dávkový systém je přebyrokratizovaný, chybí v něm automatizace a tak dál, ale v této debatě ten argument není nosný. Můj projev se bude týkat dopadu energetické krize zejména na rodiny a střední třídu. Přináším v tomto ohledu další názor do té diskuse, která tady běží. Z tohoto pohledu to totiž není motivační a není to ani ekologické. Zjednodušeně řečeno, babička, která má hluboko do kapsy, dostane výrazně menší slevu než majitel obrovské vily s vyhřívaným bazénem, který spotřebuje spoustu energie, protože všichni budou mít procentuální slevu v případě, že to bude řešeno přes tyto daňové zákony. Myslím si, že tímto způsobem, pokud už chceme do toho vstupovat z hlediska státu a těm lidem pomoci, a já jsem pro, tak tímto způsobem bychom tu slevu a to bohatství distribuovat neměli. Já vyjdu z konkrétního příkladu, se kterým se na mě obrátila občanka, která je současně předsedkyní společenství vlastníků jednotek v baráku, který má asi sto bytů. Uvedla, že kvůli vysokým cenám plynu dojde ke zvýšení měsíčních záloh o 7 000 korun. To je úplně rekordní příklad, který je extrémní, já uznávám, týká se skutečně té doby, kdy byly nejvyšší ceny plynu během prosince, a tudíž i ty zálohy byly extrémní. Ale bohužel ten příklad je reálný. To je problém, který si musíme otevřeně pojmenovat. Problém, před kterým zde neutečeme. Já jsem se obrátil na příslušnou organizaci, na její představenstvo, mluvil jsem s těmi lidmi a skutečně, ti lidé to nenapálili. Různými cestami. Stát vydělá na tom zdražení 665 korun. Takže dohromady skutečně velkou část toho, co platí lidé navíc i v té oblasti elektřiny, dostane stát. Proto bychom se této otázce neměli vyhýbat a měli bychom si naopak klást další otázky. Kolik stát tedy dostane peněz navíc? To jsou dodatečné příjmy státního rozpočtu, které souvisí s vysokými cenami energií. Samozřejmě část půjde na zvýšení, na valorizaci důchodů, na které se tady shodneme doufám všichni, jak jsme tady v Poslanecké sněmovně. Současně část půjde do Modernizačního fondu. Ale opravdu by mělo jasně zaznít, jak bude naloženo s těmi penězi, které jsme dodatečně vybrali v důsledku energetické krize, protože občané se nás oprávněně ptají, když už platíme takovéto vysoké peníze navíc v situaci, která je pro ně velmi nepříjemná, protože jim v podstatě přehází rodinné rozpočty, co se s těmi penězi stane a zda aspoň část těchto výnosů bude lidem v nějaké podobě vrácena tak, aby to střední třída pocítila. Ale tady se bavíme o penězích vybraných navíc. Ano, státní dluh tu je, ale stejně tak odmítám, aby tento dluh spláceli výrazně větší měrou ti, kteří prostě měli tu smůlu, že se v cenách energií neorientovali, že jim smlouva vypršela v určitý čas. Kteří byli o něco méně obezřetní a tak dále. Samozřejmě musí nést následky tohoto svého jednání, ale celý ten systém musíme nastavit i spravedlivě, protože to je extrémně neočekávaná událost a bylo by nepřiměřené, aby stát v této oblasti nepomohl. Takže myslím si, že by bylo nefér stavět tu otázku tak, že státní dluh by měly ve větší míře splácet oběti energetické krize, které odvedou tyto daňové prostředky navíc. Myslím si, že univerzální odpovědí na to není, že se peníze dají na dotace a že budeme lidem říkat: pořiďte si nějaké dotace už v té podobě, v jaké jsou nastaveny. Musela by být provedena revize, aby skutečně mohli všichni tohoto využít. V případě, o kterém jsem mluvil, s plynem, tak jde o dům, kde je plynová kotelna. A pokud takový dům je zateplený, pokud i má nějaké další energetické úspory, tak zkrátka tam nenajdeme žádný jiný, efektivnější zdroj.
A já v tuto chvíli nemohu nevzpomenout svého oblíbeného Karla Engliše. - To byl, paní Schillerová, ministr v šesti vládách. On rozuměl financím. Takže ke Karlu Englišovi. Obojí demokracii diskredituje, a přece není spásy mimo demokracii. Vy, pan ministr Havlíček, pan poslanec Babiš, pan bývalý ministr Havlíček, pan poslanec Babiš. Ale to v žádném případě není pravda. Pojďme si tedy říci, co ve skutečnosti na stolech máte. A ve všech je nižší než u nás. Takže to vypadá, že poté, co jsme za vaší vlády nejdříve byli best in covid, tak jsme nyní díky vám best in inflation. Opravdu byste jenom těžko v Evropské unii hledali stát, jehož obyvatelům by se znehodnocovaly jejich úspory tak rychle jako v Česku. Takže to máte, paní Schillerová, i na vašem stole. A hned vedle toho vám leží rekordní zadlužení Česka. Principem vašeho vládnutí totiž bylo kupovat si voliče a rozdávat peníze každému, kdo si o ně řekne. Udělali jste si takovou veřejnou výdejnu peněz. Rozpustili jste v ekonomice stovky miliard a vůbec jste neřešili, jestli jste postupovali účelně a jaké to bude mít důsledky. Ty vidíme až nyní. Když vidím tyto výsledky a zároveň poslouchám ty dlouhé projevy o tom, že bych měl pokračovat, rozdávat dotační programy jako Večerníček, jak to dělal pan ministr Havlíček, tak si říkám: Nestydíte se? Proto já od prvních chvil opakuji několik věcí, kterými se ve své práci řídím. Za prvé, stát nemá rozdávat peníze každému, kdo si o ně řekne, ale těm, kteří to nejvíce potřebují. Za druhé, peníze, se kterými jako ministr nakládám, nejsou moje. Svěřili mi je občané České republiky a já je odmítám bezúčelně rozhazovat a přitom ještě vytvářet tlak na vyšší inflaci. Vám nevadí zadlužovat vaše děti a děti vašich dětí? Těchto pravidel jsem se držel i v případě covidových programů. Peníze nerozdáme všem, ale s kolegy na ministerstvu a ve vládní koalici jsme našli takové řešení, které pomůže těm potřebným. Podobně chci postupovat i v případě řešení problému s vysokými cenami energií, který tady po minulé vládě zůstal. Já jsem chtěl odpovědi, chtěl jsem vědět, co dělal ERÚ. Chtěl jsem vědět, co dělala vláda. Chtěl jsem vědět, co dělal pan ministr Havlíček. Jestli mě mohou seznámit s informace, jestli se setkávali s panem ministrem! Já samozřejmě mám nějaké dostupné informace o tom, jak konalo ministerstvo. Ale je tam několik záhad, na které odpovědi nejsou. Proto připravujeme novelu energetické zákona, která zajistí to, co minulá vláda zajistit nedokázala, stejně jako ERÚ.
Za to nemůže nikdo. Ano? Pohonné hmoty, jasně. Nic jste neudělal, pane ministře! Takže buďte tak hodný, když chcete dělat nějaké odborné souboje, tak si to rozdejte se mnou! Ano? To jsou ty globální firmy. Já jsem na rozdíl od vás něco vybudoval. A my se známe dlouho a vy mě normálně šokujete! Vy jste byl normální člověk a toto, co jsem tady viděl, to je neskutečné! A to je demagogie neuvěřitelná! Vy stále říkáte, že se něco rozdává. A vy těm důchodcům závidíte ty důchody? Takže dneska jsme na tiskovce od vás neslyšeli vůbec nic. Plány, energetický zákon. Super. Uvidíme, co vám na to řekne Brusel. Takže já chápu, že pro vás je to velké trauma, že byste vlastně dali to DPH, no to by bylo neuvěřitelné! Normální člověk by čekal, když jste tedy slibovali před volbami, že ušetříte 80 miliard, že tam přijde Stanjura a podívá se na to. No, měli jsme jiné informace, spletli jsme se. I těm hasičům jste vzali miliardu. Hasičům, kteří jsou nejdůležitější pro nás, a vojákům a všem. A zdravotníkům. Minulý rok 50 a koncem tohoto roku, já jsem na vás zvědav, když tam nebudou ty peníze. Proč to nedoúčtuje? Stále ten covid je! Já jsem na to zvědav, na to vyúčtování. To, že sáhnete na zdravotnictví, je nepředstavitelné. DPH, to dělala Babišova vláda, to nemůžeme, i když je to dobré! EET, to byl také Babiš. Ale možná pan ministr, který přišel z bankovního sektoru, ví, že v normálním světě se dělá rozpočet tak, že se udělají příjmy a potom výdaje. To jsou peníze, když přijdou na účet k vám, jsou do rozpočtu, pokud to nevíte tedy! Ano, to je ten Green Deal, který jsem domluvil. Výhodný pro Českou republiku. Není žádný závazek emisí a dostaneme balík peněz, druhý největší po Polsku. Takže to jsou příjmy. Zkuste se soustředit na to, že tam máte peníze, a ne že jenom škrtíte a destruujete to, co jsme... Takže ta vaše mantra dokola. Jsme zadluženi. Že dávání peněz je inflace. Úplně absurdní! A proto nemůžeme nic. Je to pár korun, ano, a měli byste vrátit to jízdné, měli byste vrátit ty platy. Neznám nikoho. Všichni jsou zadluženější než my. A my jsme nejméně zadlužení. Takže peníze máte, jenom stále opakujete, že nemáte. Ten rozpočet je peklo. Takže já vás znovu žádám, vraťte lidem ty peníze, které oni vám zaplatili. To jsou jejich peníze, ano. A oni si to teď zaslouží!
To byl pan poslanec Babiš. Další s přednostním právem vystoupí pan vicepremiér Jurečka, připraví se pan poslanec Benda.
Já jsem zvyklý slýchat ledacos, ale to byla úplně neuvěřitelná snůška neuvěřitelných blábolů, které tady zazněly za těch zhruba 30 minut, pane poslanče. Na úvod bych řekl, vy tady říkáte, s kým jste kdy se znal nebo neznal.